Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Pan kolega Birke. Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru, a končím prvé čtení tohoto tisku.
Přišel za mnou jeden zaměstnanec velké firmy, velké bezpečnostní agentury. Bylo to v době, kdy se téměř všechny mé reportáže odvysílané Českou televizí zabývaly obřími daňovými úniky. Pokud tady hovoříme o miliardách jako o velkých daňových únicích, pak tedy ty moje reportáže opravdu byly o těch miliardových daňových únicích. Slyšíte dobře: legální daňové úniky! Policisté si mohli nohy uběhat. Stovky policistů, kteří věděli, že se někde děje nějaká špinavost, mohly vyrukovat, mohly dokumentovat, mohly se snažit sebevíc. V závěru narazily na to, že jde o legální daňový únik. O legální podnikání. Tak fungovaly naše zákony a některé tak fungují v podstatě dodnes. A tam jsem viděla okénko jen mírně pootevřené, za ním ruce, které počítaly peníze, a vždycky ten, kdo k tomu okénku přišel, si je přebral, přepočítal, ukázal svůj průkaz a s touto hotovostí odešel. Já jsem se ptala, co je to za podivný způsob vyplácení, toho člověka, který mě tam vzal. Na konto do banky jim přichází pouze minimální mzda. Pouze z této mzdy jsou odváděny příslušné daně. Potenciální armáda nesmírně chudých důchodců, to je to, co nás čeká v budoucnosti. To zatím nikdo nezaregistroval, ale opravdu je to velmi velké nebezpečí. Nikdo to nechce vidět zatím. Elektronická evidence tržeb toto zčásti alespoň může podchytit a může se stát jakýmsi nástrojem pro to, aby to fungovalo normálně. Když jsem se poté víc zajímala o tu oblast, tak jsem zjistila, že podobně to funguje téměř všude, kde jsou v pohybu hotové peníze. Peníze bez evidence kontrolovatelné ze strany finanční správy. O zájmu na nepřehledné situaci jsem se tedy už zmínila. Já se toho děsím! A sice některým kolegům, které tu velmi často slyším řečnit, bych doporučovala, aby se podívali na historii punských válek. Když bylo zničeno při první válce Kartágo, přijel se senátor Cato mladší, římský senátor, podívat, jak Kartágo vypadá. Myslel si, že ho nalezne v troskách, vypálené, v oblacích dýmu a prachu. Římané měli strach z toho, že město Kartágo začíná vzkvétat.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo, pane poslanče.
Takže já si dovoluji znovu, protože jsem pouze citoval toto stanovisko, tak si je dovolím znovu ocitovat. Obrázek a názor si prosím udělejte každý sám. Cituji stanovisko Legislativní rady vlády k tomuto návrhu zákona. To znamená, Legislativní rada vlády má významné pochybnosti se samotným zavedením povinnosti evidence tržeb. K tomu ovšem bohužel nedošlo.
To jsou náklady, které bude mít stát, to jsou náklady, které budou mít daňoví poplatníci, to jsou náklady, které jsou úplně zbytečné. Nezůstane ale jenom u nákladů státu, tedy daňových poplatníků, ale samozřejmě s tímto systémem budou mít výdaje i živnostníci a podnikatelé. A tady se můžeme také podívat na čísla, na odhady, které ukazují, kolik to bude stát. Je zajímavé, že Ministerstvo financí, a myslím, že by to měl být úkol Ministerstva financí, se v této souvislosti ani nepokusilo vyčíslit celkové náklady, které toto všechno bude stát podnikatele v České republice. A toto jsou věci, které Ministerstvo financí ať už záměrně, nebo z jiných důvodů pomíjí. A zase - podívejme se do Chorvatska, podívejme se do té vzorové země pro pana ministra Babiše, jak to tam dopadá, jak tam ta situace vypadá. Pokud bychom toto číslo aplikovali na Českou republiku, kde máme jiné počty živnostníků a drobných podnikatelů, tak bychom zjistili, že nás čeká - v Chorvatsku 35 tisíc kontrol ročně, u nás by to bylo 115 tisíc kontrol ročně. Za čtvrté, ten čtvrtý argument. Systém pravděpodobně zaviní ukončení podnikání velkého počtu malých podnikatelů a živnostníků. Toto tvrzení, že to bude znamenat ukončení činnosti pro řadu živnostníků a drobných podnikatelů, vychází právě z té jediné zkušenosti, kterou s registračními pokladnami všichni máme, a to je příklad Chorvatska. Když si to přepočítáme zase na Českou republiku, tak v České republice máme 159 tis. firem a máme tady 642 tis. živnostníků. V případě chorvatského scénáře by to znamenalo, že u nás skončí 13 tis. firem a 110 tis. živnostníků. Já si nemyslím, že to je tak jako jednoduché, protože naše ekonomika a zaměstnanost našich lidí nestojí na těch velkých firmách, jakou tady má váš pan předseda, paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, ale právě stojí na těch živnostnících a drobných a středních podnikatelích. Bez nich je naše prosperita úplně ztracená. Takže ne "no a co". Takže ne "no a co". To je vážná věc.
Ten důvod je, že "uvalení režimu evidence tržeb by mohlo reálně způsobit snížení nabídky služeb v rámci uvedeného typu podnikání". Takže přátelé rovných podmínek pro podnikání, když uvalíme EET na veřejné záchodky, tak hrozí snížení nabídky. Ale když uvalíme EET na ostatní vybrané typy služeb, tak nehrozí snížení nabídky. Teď zpátky k těm obecným poznámkám. Zcela překvapivě pro mě je navrhováno, aby DPH a daň z příjmů kontrolovala kromě Finanční správy i Celní správa. Nevím proč. Jeden z důvodů naznačila paní náměstkyně Hornochová, která říkala: No, když budou chodit večer na tu kontrolu do té restaurace, tak je dobře, když tam půjde ozbrojená složka. Když tady byla ta velká akce s chorvatským ministrem financí, tak přiznal, že to nepřineslo dodatečné peníze. A vláda předpokládá dodatečný příjem. A taková malá osobní poznámka. Kdyby byl živnostník a někdo mu zavedl EET, tak je v problémech, že jo. Protože by na ten svůj papír musel zapomenout a musel by řešit elektronickou komunikaci s úřady. Tam to funguje v rámci konkurenčního boje. Sami víte, že v restauracích a hotelech nejsou příliš velké platy, a v rámci konkurenčního boje vyšlete zaměstnance do konkurenční firmy s úkolem správnému občanovi, předem dobře označenému, aby ho poznal, nevydat účtenku a porušit tak zákon. A co se stane? Kdo je zodpovědný? Podívejte se na ty drakonické sazby a pokuty. Co si na tom zaměstnanci ten majitel firmy vezme? Raději vytvoří o dvě pracovní místa méně, než by riskoval, že mu tohle někdo poslaný konkurenční firmou udělal? Ten úmysl tomu zaměstnanci nikdy neprokážete, to je samozřejmé. Nevidíte mu do hlavy, jestli to chtěl udělat, nebo skutečně jenom zapomněl, nebo nevím, proč to udělal. Takže to jsou skutečně vážné důvody, které nás vedou k tomu odmítnutí konceptu jako celku. My jsme přesvědčeni, že s daňovými úniky se bojovat má a že Finanční správa má dostatek nástrojů. Navíc od 1. ledna příštího roku dostane další robustní nástroj a to jsou kontrolní hlášení. Já říkám: "Když už to víte, tak už na ně jděte dneska! Nečekejte! Jděte dneska, když to tak dobře víte, kontrolujte to, a pokud neplní někdo své daňové povinnosti, tak ho sankcionujte a postupujte tvrdě podle zákona." Jak budete kontrolovat ty, kteří budou hlásit výpadky? Já jsem si úplně na závěr připravil takové pěkné přirovnání. Máme tady Otesánka, to je ten stát, kterého krmíme dalšími a dalšími daty, a on neustále roste. A to je ten hlavní důvod, proč my jsme proti. My toho Otesánka krmit nebudeme, my se tím Otesánkem sežrat nechceme nechat, my chceme bránit svobodu. A ztráta soukromí znamená ztrátu svobody.
Eviduji dvě faktické poznámky, nebo respektive ano, první má pan vicepremiér Babiš a po něm pan poslanec Komárek.
Já jsem za posledních pět let jako fyzická osoba... Už šel pryč, asi si šel zase dát dávku... A samozřejmě, že mám firmy v Německu, které platí velké daně. I na Slovensku. Tak ano. Skutečně nechť občané posoudí, kdo je jaký ministr financí. Pan Kalousek zadlužil tuto zemi dluhem 670 miliard korun. Takže nechť si občané porovnají, kdo co dělá. A i ty daně vybírám. Celé to chování tady nemá úroveň. Já rád ukážu všechno. A myslím si, že to budou obrovské částky, co jsem v této zemi zaplatil.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Kalousek tady před chvílí řekl: Já ho znám už 25 let. Myslím, že mluvil o osobě, kterou zná už přes 50 let, to znamená od té doby, co pobral rozum. To je dokázaný fakt. Jediné, co má pan Kalousek jako argument k elektronické evidenci tržeb, je, že Andrej Babiš je bohatý člověk. Na rozdíl od Kalouskovy teze by toto byla pravda.
Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky.
Děkuji. Cena není zanedbatelná. Měsíčně paušál téměř půl milionu korun.
Další s faktickou poznámkou... Registruji vás, ale nejdřív půjde s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník, poté pan předseda Kalousek a poté dostanete slovo vy s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Pan kolega Kalousek si mne také v uvozovkách vzal do úst, tak nemohu stručně nereagovat. Já jsem poslanec Pardubic. Já tedy nejsem takový odborník na finance jako vy, ale selským rozumem si říkám, přeci pokud firma někam jinam převede část svého zisku - matce, holdingu -, tak ten pak odvede korporátní daň. Ale poprosím vás, abyste mi to nevysvětloval dnes, prostřednictvím pana předsedajícího. A přátelé, dovolím si připomenout, EET. Elektronická evidence tržeb. To je podle mě věcná diskuse. Děkuji.
Máte slovo.
Prostřednictvím předsedajícího jste mě rozveselil, pane předřečníku, protože jste mi položil asi tři otázky. A to patří i k té Synthesii Pardubice. Ale v každém případě váš šéf, ministr financí, který si dává dotace sobě jako podnikateli, který ty dotace chce, má těch dotací daleko víc, než kolik má daňovou povinnost. Skupina Agrofert nepochybně inkasuje mnohem víc dotací z veřejných rozpočtů, než kolik do těch veřejných rozpočtů odvádí peněz. Každý podnikatel, když mu nabídnete: nemusíte zaplatit korunu na daních, a naopak dostanete 50 tisíc korun měsíčně za to, že tady tu hospodu budete provozovat, tak bude šťasten. Byl by šťasten úplně stejně jako pan ministr Babiš, protože on je v téhle pozici. On dostává víc od daňových poplatníků, než kolik jim dává. A to jsem kdykoliv schopen dokázat, vypočítat, udělat. A tenhle člověk má tu drzost , že ty lidi, kteří od rána do večera dřou, aby se uživili, označuje za ty největší podvodníky, kvůli kterým nemáme peníze na ty dotace pro něj. Protože on chce ty ostatní odřít o ty peníze pro sebe! Jemu nejde o veřejný zájem!
Ale i kdybych připustil, že má poctivé úmysly, tak bohužel na inkasu DPH se to neukazuje, to jeho úsilí. Já tomu moc nerozumím, ale možná rozumím tomu, že v tomto ohledu zatím nepříliš úspěšný ministr financí hledá chybějící peníze jinde. Bohužel peníze hledá podle mého soudu na velmi špatném místě. Pan ministr, a to musím podtrhnout, se celkem úspěšně spojil s aktuálním vedením Hospodářské komory i s Asociací malých a středních podniků a živnostníků, lépe řečeno s panem Vladimírem Dlouhým a s panem Karlem Havlíčkem. Víte, věty o narovnání tržního prostředí se skutečně velmi dobře poslouchají. Není to pravda. Tímto návrhem se také skutečně sleduje trochu něco jiného, než je narovnání tržního prostředí. Pan předseda ODS se soustředil hlavně na čísla, která jsou uvedena v důvodové zprávě, kde je uvedeno, že 400 pracovníků kvůli kontrole tohoto systému bude muset nabrat Finanční správa. Takže to je jenom jaksi doplněk k tomu výčtu nákladovosti tohoto systému. Takže takových nesmyslů je tam obsaženo samozřejmě více. Ministr financí samozřejmě na tyto argumenty a analýzy může namítnout, že každé zájmové sdružení vždy používá údaje ve svůj prospěch.
Přes výslovné upozornění Legislativní rady vlády na tuto skutečnost vláda nebrala na tyto připomínky a na tyto zásadní výhrady jakýkoliv zřetel. A to není všechno. Legislativní rada této vlády rovněž poukázala na diskriminační charakter výjimek z povinnosti evidence tržeb, mající negativní dopad na hospodářskou soutěž, přičemž některé výjimky lze považovat, opět cituji, jako podporu státu i zneužití dominantního postavení na trhu. Jedná se o další neomluvitelné legislativní selhání, kdy vláda vědomě prosazuje diskriminační normu omezující volnou hospodářskou soutěž. Skutečnost, že vláda naprosto zřetelně odmítá doporučení a stanoviska své Legislativní rady, může založit velice nebezpečný precedens. Legislativní rada vlády je ryze odborným orgánem, který má za úkol především péči o legislativní kvalitu předkládaných vládních návrhů zákonů. Ignorování jejích doporučení nutně povede ještě k větší legislativní džungli, která je přitom už dnes oprávněným předmětem kritiky široké veřejnosti. Předkládaný návrh zákona je však systémově špatný i bez ohledu na zásadní připomínky a nedostatky vytýkané Legislativní radou vlády. Zavádí zcela zbytečná byrokratická opatření, díky nimž ovšem bude mít Ministerstvo financí dokonalý přehled a monitoring o vnitrostátním pohybu zboží a služeb a ministr financí se při výkonu své funkce ministra dostane k informacím, které může využít ve prospěch svého podnikání. Zákon dále ambiciózně předpokládá, že elektronický systém, který bude muset zvládat obrovské množství dat, bude bezproblémově fungovat již za několik měsíců. Tato představa je nejen v českých reáliích skutečně úsměvná, nehledě na enormní pořizovací a udržovací náklady, které však důvodová zpráva udává značně podhodnoceně. Zavádí se zde jakýsi státem organizovaný systém udávání, který má ovšem v českých podmínkách bohužel již tradici, a lze tedy jen konstatovat, že v tomto ohledu se nejedná o nic nového pod sluncem. Dovolím si tedy v závěru shrnutí svého vystoupení. Předkládaná norma je podle vyjádření Legislativní rady této vlády v rozporu se zásadami práva Evropské unie i zásadami práva České republiky. Zavádí regulérního Velkého bratra, přičemž naplnění účelu, tedy nárůst příjmů státního rozpočtu, je sporné a pochybné. Náklady na zavedení systému budou značně vysoké a očekávané příjmy oproti tomu značně nejisté. Principiálně právně ani legislativně tedy nelze s navrhovaným zákonem souhlasit, a já se připojuji k návrhům na jeho zamítnutí již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Přeji vám pěkné odpoledne. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, chybně provedené dobré úmysly vedou do pekla. Takže v tom je ten populismus, že místo aby si vláda dala práci a skutečně systémově se snažila zvyšovat důvěru občanů ve stát, což je práce na roky, na léta, a chce to, aby vláda měla určitou vizi, která jí chybí, tak tady předvádí takové podivné návrhy. Většina z nich, hlavně v chudších oblastech České republiky, se snaží udržet co nejnižší ceny a platit daně v současné výši prostě nezvládne. Česká republika má totiž jedny z nejvyšších daní na světě, a přitom se tento fakt na životě občanů nijak neprojevuje. A vláda nám také jaksi zapomněla říci, že když Chorvati on-line registraci tržeb zavedli, tak živnostníkům současně snížili daně o desítky procent. Vláda zapomněla také říci, že chorvatští hospodští mají díky masové turistice absolutně jiné tržby než například hospodský u nás v Bystřici pod Hostýnem nebo v Otrokovicích za Zlínsku. A samozřejmě mají v Chorvatsku také daleko vyšší ceny. Čtyři miliardy, které zinkasují výrobci pokladen a softwaru, zaplatíme ve skutečnosti my všichni ve vyšších cenách v restauracích a v podporách pro pracovníky zhruba třetiny podniků, jejichž podniky následně zkrachují. Stačí třeba zavést paušální daň, kdy živnostník podle oboru jednou za rok zaplatí státem určenou pevnou částku, a pak ať si podniká jak chce. Takto to funguje v určitých oborech i ve vyspělých západních zemích. Ostatně v tom je princip fungování této vlády. Místo aby hledala úspory ve svém vlastním aparátu, tak jenom přihazuje další a další břemena na občany této republiky. Jinými slovy, stát by nemusel vybírat tak velké daně, protože by měl i nižší výdaje. Žádní lobbisté ani dodavatelé se při něm nenapakují. Získají pouze živnostníci a my, občané. A kdo by o to přece z vlády stál, že?
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní dalším přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Adolf Beznoska, připraví se pan poslanec Radim Holeček.
Tam stále píšou nějaké nesmysly.